Už to za mě řekl pan kolega Králíček. Jakmile si zřídíte bankovní identitu, samozřejmě umíte toho mnohem víc, než když si zřizujete e-mailovou schránku.
Prosím, máte slovo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Není tomu tak. Kdo je proti? Návrh byl přijat, a zkrátili jsme tedy lhůtu na projednávání ve výborech o 59 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. I z tohoto důvodu se počítá s klíčovou rolí Hasičského záchranného sboru. Důkladná příprava této komplexní právní úpravy je časově náročná, a tak zákon nebude k dispozici na lednovou volbu prezidenta republiky. Těchto voličů totiž může být řádově až stonásobně více než těch s jinými infekčními nemocemi, přičemž se již v předchozích letech osvědčily způsoby hlasování, které jejich bezpečnou účast ve volbách umožňují. Pro další řádné volby by již měl být k dispozici připravovaný obecný předpis. Prosím, máte slovo.
Jediný zásadní rozdíl asi opravdu bude ten, že už to budou mít na starosti hasiči, a ne Armáda České republiky. To je asi to nejviditelnější, co občané pocítí. Ty volby se nám tímto způsobem osvědčily. Já si možná nechám tedy ten zbytek do řádného příspěvku. Nezaznamenal jsem ani to, že by některý z poslaneckých klubů nebo skupina poslanců chtěli tento zákon vetovat.
Děkuji za slovo, paní předsedající. My v žádném případě nebudeme vetovat devadesátku.
Výdaje státního rozpočtu poprvé v historii přesáhnou 2 biliony korun, takže to na mě skutečně nepůsobí nijak optimisticky. Není vypracována kvalitně. Proto tady máme také veto pana prezidenta. Ano, já znovu opakuji, že byl politický závazek, který se vetknul do důvodové zprávy, který hovořil o tom, že se vrátíme po dvou letech k daňovému mixu.
Já si myslím, že to myslel upřímně a že to byl skutečně důvod, proč tuto novelu nebo tento zákon vrátil. Ale o to víc jsem se zděsil toho, jak na to reagovaly strany jako třeba TOP 09, která byla proti zrušení EET, měla na to důvod. Já to nechci kritizovat, jestli to bylo správně nebo dobře, my jsme byli pro a myslím si, že to bylo správně, ale proč taková strana, která hlasovala pro - a myslím si, že si myslí, že to dobře nebylo - zareagovala naprosto nestandardně: To určitě nebyl důvod, proč to pan prezident vrátil, to bylo určitě těch 25 milionů, co jsme mu sebrali z Lán. Kolegové, já si to nemyslím. Takto se to přece nedělá.
V tom případě rozpravu končím. A táži se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? A poprosil bych všechny v sále, aby se ztišili, případně aby si diskusi přesunuli do předsálí.
Děkuji za slovo. Jenom k té debatě o důvodech prezidentského veta. Já jsem žádné jiné důvody, než co jsou napsané, nekomentoval, nespekuloval, jenom jsem říkal, že ten zákon je vrácen vládě, která ten slib prezidentu republiky nedala. Takže to je věc, o kterou opřel prezident republiky své veto ve svém oficiálním vyjádření.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Zahajuji nyní podrobnou rozpravu, do které se přihlásil... zatím se nepřihlásil nikdo. Táži se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. A táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Nyní bychom tedy přikročili k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 17, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 146, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a tím končíme projednávání tohoto bodu. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji, paní předsedající. Já se pokusím být hodně stručný, protože tajně v srdci doufám, že se nejedná o konfliktní návrh a že vše půjde hladce. Jenom stručně zopakuji, že předložený návrh zákona se týká změn v posuzování zdravotního stavu ze strany Lékařské posudkové služby. Konkrétně se v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení navrhuje zavést novou pozici odborného nelékařského zdravotnického pracovníka, tedy nelékařského a zdravotnického, jehož úkolem bude se podílet na procesu posuzování zdravotního stavu a připravovat odborné podklady pro tvorbu posudků.
Já se omlouvám, pane ministře, že vás přerušuji.
Navrhované dílčí úpravy v zákoně o nemocenském pojištění mají přispět, jak jsem již řekl, k zefektivnění kontrol posuzování dočasné pracovní neschopnosti orgánem nemocenského pojištění.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku, poslanec Vít Kaňkovský, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.
Proběhla trošku delší diskuse, nicméně velmi konsenzuální. Takže vás seznámím s usnesením z 19. schůze k tomuto sněmovnímu tisku.
Děkuji.
Moc děkuji. Takže to jediné, co já tady chci říci, je, že se jedná o vítanou změnu, jedná se o změnu k lepšímu, pomůže to s řešením akutních problémů, a chci poděkovat těm, kdo to připravovali. Vím, že se tomu věnovali kolegové i v minulém období. Tohle jsou témata, kterými se prostě budeme muset zabývat i dál.
Písemná má přednost, tak jestli to panu kolegovi... Děkuji. Děkuji tedy, že jsem se přihlásila z místa. Úplně co mě tedy udivuje, že to tady zítra máme schvalovat, a schůzka má být až 21. listopadu. Teď se ke mně dostávají nějaké informace, že ještě 21. listopadu nemá ani pan ministr pro místní rozvoj pro odborovou organizaci a zaměstnance Ministerstva vnitra, kteří tam mají přejít, tak pro ně nemá ani čas, takže chce přesunout tu schůzku ještě o týden později, tak jestli ty informace mám správné.
S přednostním právem se hlásí pan vicepremiér.
Stane se tak případně z rozhodnutí vlády tím, že se změní zřizovatel, což je nejelegantnější způsob, a následně ty smlouvy potom zůstávají. A já jsem rád, že se zítra bude projednávat ten návrh.
V podstatě se skládá ze tří částí. V podstatě se jedná o legislativně technickou úpravu. Toto naše národní omezení má smysl v zadávacích řízeních, která probíhají výlučně podle části čtvrté zákona o veřejných zakázkách, neboť mohou bránit protisoutěžnímu chování dodavatelů v případech, kdy zadavatelé po kvalifikaci snižují počet dodavatelů vyzývaných k podání nabídek a potřebují mít jistotu, že po snížení počtu nedojde ke spojení vyzvaných dodavatelů. Nicméně takovéto omezení by bylo nad rámec směrnice, jak už ode mě zaznělo. A třetí část, nazval bych ji úpravou regulace smíšených zakázek. Já mnohokrát děkuji a těším se na další čtení.
Děkuji a jsme stále v obecné rozpravě.
V 15 hodin bychom pak zahájili projednávání bodu 2, tedy státního rozpočtu na příští rok. Následně projednávat nový bod, tisk 335, novelu energetického zákona ve zkráceném jednání. Tohle je dohoda z grémia, poměrně složitější než obvykle. Evidovala jsem zájem o odhlášení, takže vás všechny prosím o opětovné přihlášení. Návrh byl přijat. Nyní tedy návrhy přednesené jednotlivými poslanci. Nejdříve tedy zahájíme hlasování o zařazení tohoto nového bodu. Kdo je proti? Hlasování číslo 5, přihlášeno 169 přítomných, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat a my jsme tento bod i pevně zařadili. Tak je to správně. Zahajuji tedy hlasování o zařazení tohoto nového bodu. Návrh byl zamítnut, nebudeme tedy hlasovat o pevném zařazení. První návrh je zařazení nového bodu Nelegální migrace - informace ministra vnitra. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Návrh tedy nebyl přijat a my nebudeme hlasovat o pevném zařazení bodu. Snad jsem nespletla název. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Nikdo nic nenamítá, takže nikdo nebyl opomenut se svým návrhem. Přistoupíme tedy k projednávání jednotlivých bodů. Jedná se o sněmovní dokument 1514, ten vám byl doručen a obsahuje usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu číslo 93 z jeho 17. schůze ze dne 2. listopadu tohoto roku. Zároveň vám byl doručen návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Informuje nás pan poslanec o jednání výboru a přednese také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Výše odměn byla samozřejmě stanovena na základě rozsahu skutečně odvedené práce jednotlivých členů kontrolní rady Grantové agentury a já doporučuji stanovit tyto odměny v souladu s dříve předloženým usnesením.
Také děkuji. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Příkladem, bohužel jedním z mnoha, je i dnes projednávaná novela energetického zákona, která má jednak mimořádné dopady na příjmovou stránku státního rozpočtu pro rok 2023 a vůbec neodpovídá předpokladům, ze kterých vychází státní rozpočet, jehož druhé čtení jsme měli tuto středu možnost projednat, ale také se ukazuje, že současná novela energetického zákona může být pokládána za protiústavní, protože zavádí dvojí zdanění, dvojí daňový dopad. Je potřeba si uvědomit, že český daňový řád považuje za daň jakékoliv peněžité plnění, o němž zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu. Takže jsem si vzpomněla - trochu mně to připomněl můj ctěný kolega Milan Feranec - vzpomněla jsem si díky němu na známé anglické úsloví, k němuž se ve své judikatuře přihlásil i náš český Ústavní soud. Takže ta novela je podle nás v rozporu s evropskou úpravou, protože zavádí opět opatření na stejné subjekty. Takové řešení by mohlo být potenciálně považované za protiústavní. On vždycky řekl, že to jsou propočty expertů Ministerstva financí.
Se slovem "dále" právě pracujeme, a proto se česká vláda rozhodla, že platnost prodlouží. Je to transparentnější a předvídatelnější postup pro Komisi. Dokonce je tam uvedeno, že danou částku můžeme zvýšit, snížit, a dokonce rozšířit na jiné výrobce. Na členském státě je tedy pak stanovit si vlastní pravidla, která jsou přiměřená, nediskriminační, například neohrozí investiční potenciál.
Děkuji a toto vyvolalo dvě faktické poznámky, takže chce zareagovat paní poslankyně Berenika Peštová.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji za dodržení času a ještě pan poslanec Jiří Mašek chce zareagovat na to, co zaznělo v rozpravě. Také děkuji za dodržení času. A vracíme se nyní k přihlášeným, kde je paní poslankyně Berenika Peštová jako první se svým příspěvkem přihlášena, připraví se pan poslanec Karel Sládeček.
Děkuji, paní předsedající, za slovo. Já jsem teda očekávala, pane ministře, když jste se zvedal, že nám toho řeknete mnohem víc, než že se tady budeme handrkovat o tom, jestli to má být do 30. června, nebo jestli to má být do konce roku. Že jste si to někde řekli, že to někde proběhlo, to je krásné, ale v zákoně nic takového není! Tady když se kouknu na připomínky Ministerstva financí, které, když mu zřejmě něco takového bylo řečeno, tak tady píšou: "Alternativní řešení zmíněné v bodě 2 obecné části důvodové zprávy v podobě svěření uvedené kompetence orgánu Finanční správy České republiky nepovažujeme" - Ministerstvo financí - "za vhodné, a to z řady následujících důvodů." Podle předloženého návrhu má tento odvod vybírat a spravovat Energetický regulační úřad. S navrhovaným řešením Energetický úřad nesouhlasí a uplatňuje vůči němu níže uvedené zásadní výhrady. Mě docela zajímá, jak je možné, že jste za ten jeden den nebo dva dny našli takovou krásnou shodu, že Ministerstvo financí pomůže ERÚ a zase ERÚ najednou se stáhlo a řeklo, že vlastně všechno umí a není žádný problém. Takže to je přesně to, co tady bylo řečeno na začátku. Proběhlo to netransparentně. Sám pan ministr Šalomoun řekl, že ho velice mrzí, že to neprošlo řádným procesem i na Legislativní radě vlády, to znamená, že to nešlo do komisí Legislativní rady vlády a nešlo to na plénum. To, co pan ministr Šalomoun neřekl, že udělal i výjimku na to, že nebyla zpracována studie dopadů, to také podléhalo výjimce. Opět jsme u toho. Vy fotíte, pane ministře? Ale ráda bych, kdyby ta diskuse probíhala, a ne, že všechno proběhne potom zase v závěrečném slovu, kdy my se nebudeme moct vyjádřit, protože by někdo musel tu rozpravu potom otevřít.
Protože vy jste starostou nebyl. Myslím si, že v rámci covidu, v rámci migrační vlny z Ukrajiny toho zajišťují opravdu hodně. O to je ten problém vážnější, že to chcete vzít těm nejdůležitějším, což jsou starostové, hejtmani, ale především občané těch jednotlivých měst.
Paní poslankyně Peštová se hlásí řádně, nebo s faktickou poznámkou?
Budu velice stručná.
Já vám děkuji. Prosím.
Ten podíl je tam zajištěn a je to dáno tím, jak je to konstruováno.
S faktickou, tak v tom případě paní poslankyně a potom vaše faktická poznámka, prosím.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, paní ministryně. Já bych tedy chtěla prostřednictvím pana předsedajícího reagovat. Ano, zastropování bude, ale ta cena bude prostě úplně jiná. Styďte se, pane...
Já bych chtěl jenom poprosit, abychom tady říkali věci tak, jak jsou, a nikoliv tak, jak nejsou, a abychom tady neříkali nepravdy. Pouze na podporu konečných odběratelů elektřiny, abychom si to tady ještě jednou ujasnili.
Pan ministr Šalomoun mi řekl: Já vám nedokážu odpovědět. A nějaká slovíčka, že jsme se tam dočetli, že by se to dalo využít na další - ne, to vůbec nic takového neříká. My jsme zákonodárci, vy jste ministr, ale my jsme zákonodárci a přijímáme zákon. Takže odpovídejte, prosím.
Prosím, vaše dvě minuty.
Já to ještě jednou zopakuji, prostřednictvím pana předsedajícího, pro pana ministra.
Děkuji za slovo. Tak máme nějaký zákon o rozpočtovém určení daní. Tak může mi to tedy někdo vysvětlit?
K tomu poslaneckému návrhu tady dávali jiní poslanci koalice svoje pozměňovací návrhy, aby těsně před hlasováním ve třetím čtení je různě stahovali. To znamená, do poslední chvíle - to je ta předvídatelnost práva, by člověk řekl - nebylo jasné, jak to bude vypadat. V této chvíli - a tady to běží paralelně v zásadě - je to úplně totéž. Doufám, že to kolega Adamec přizná, že sem přijde vládní návrh a potom vládní poslanci tam dodávají pozměňovací návrhy, aby ho dotvářeli. To znamená, že se nemůžete vymlouvat, že by někdo řekl: Vy jste nám nechtěli zkrátit lhůty. Není to tak. Vy to sem říznete v legislativní nouzi a potom to doháníte poslaneckými pozměňovacími návrhy. Já jsem se na to ptal na rozpočtovém výboru. Já jsem dostal odpověď, že ERÚ to zvládne.
Milé dámy, pánové, mnohé již bylo mými předřečníky řečeno. SPD tento návrh nepodpoří minimálně ze dvou důvodů.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné poledne a budeme pokračovat v rozpravě. Takže z místa se přihlásila... Pouze za předpokladu, že se domluvíte mezi sebou, kdo vystoupí... Máte slovo, paní poslankyně.
Dobře. Tak já jsem podala celkem tři pozměňovací návrhy společně s kolegy. To je první pozměňovací návrh. To znamená, že ten zákon by musel řešit to, že ho zbavujete té mlčenlivosti a tak dále, takže jsem to tam upravila. Takže tři pozměňovací návrhy, ke kterým se samozřejmě přihlásím potom ještě v podrobné rozpravě.
Děkuji za slovo. Tento návrh zákona a tento odvod předkládá pan ministr průmyslu a obchodu, který je nominant za Starosty a nezávislé, o to víc mě překvapuje, že v tomto návrhu zákona se opět objevuje, že na tuto daň nebudou mít nárok města, obce a kraje. Chtěla bych říct, že daň z mimořádných zisků, tak se tady hovořilo o tom, že ten příjem do rozpočtu bude zhruba 80 až 100 miliard, a v rámci tohoto předkládaného zákona, v rámci odvodu to bude pouze 15 miliard, a teď se dozvídáme, že ta částka bude mnohonásobně vyšší. To znamená, že města, obce a kraje přijdou o velké finančních prostředky. A znovu opakuji jeden důležitý argument. Může tento dotační program vypsat v rámci rozpočtových pravidel, může to zacílit na ty nejzranitelnější skupiny, a každý starosta zná nejlépe strukturu svého obyvatelstva. Ale starostové se velmi silně ozývají.
Také děkuji. Žádnou další přihlášku z místa už nevidím a v tom případě končím obecnou rozpravu. Pane ministře? Není tomu tak. Já tedy otevírám podrobnou rozpravu. Jako první je přihlášený pan poslanec Tomáš Müller, pak pan poslanec Ivan Adamec a další.
Povinnost stanovit a zveřejnit hodiny představující dobu špičky je svěřena do kompetence Energetického regulačního úřadu s tím, že podklady pro určení hodin špičky dodají národnímu regulátorovi ostatní účastníci trhu, zejména provozovatel přenosové soustavy, případně další. Jedná se o technický pozměňovací návrh. S Energetickým regulačním úřadem je to probráno, souhlasí s tím, a budu vám vděčen a děkuji za vaši podporu.
Já vám děkuji, pane poslanče.